Prosím, máte slovo.
Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Tyto zdroje by měly být investovány do zavedení povinné třetí hodiny tělesné výchovy u dětí na prvním stupni základních škol. Fyzická kondice a fyzická zdatnost našich dětí se v poslední době rapidně zhoršuje. Během poslední dekády se zvýšil počet dětských diabetiků a dětí s nadváhou. Statistiky vydávají varovná čísla. Česká republika se tak dostala na přední místo v celosvětovém měřítku. Nejsme jedinou zemí, která čelí těmto problémům ve fyzické kondici dětí, nicméně mám pocit, který je dokumentovaný touto statistikou, že u nás těmto obtížím věnujeme stále malou pozornost. Zdraví je nejvyšší hodnota a pěstovat zdraví je třeba už od dětství. Od roku 2011 se pokouším prosadit povinnou třetí hodinu tělesné výchovy na prvním stupni. Zdá se, že v tomto směru jsme poněkud pokročili, protože proběhl už pilotní projekt. Děkuji za pozornost.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Připraví se pan poslanec Lank.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo.
Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo.
Krásné poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Celá politická reprezentace má jeden obrovský dluh. Všichni tady jim slibovali, jak jim ty peníze vrátíme a že tenkrát to snížení bylo jenom dočasné. Vždycky se pak ale bohužel našla nějaká jiná priorita nebo nebylo dost peněz a na naše policisty nebo hasiče nezbylo. Přes přísliby politiků, a to napříč politickým spektrem, tady stále nedošlo k narovnání na původní stav, a to zejména v případě, kdy se hodnota platu očistí o inflaci. Vzhledem k hospodářskému růstu a zvýšeným příjmům státního rozpočtu panují pro toto narovnání platů velmi dobré fiskální předpoklady. Myslím, že nikdo tady nepochybuje, že by si ty peníze neměli zasloužit. A bezpečnostní situace ve světě není dobrá a zlepšení asi jen tak brzy čekat nemůžeme. Prostředky navrhuji převést z kapitoly 396, což je Obsluha státního dluhu.
A promiňte mi ten výraz, ale to jsem ještě nezažil, aby vám předložilo ministerstvo třeba sloučené výdaje a příjmy svých příspěvkových organizací dohromady do jedné tabulky. Dáváme příspěvkové organizace, tak si z toho nějak vyluštěte, co ke které příspěvkové organizaci patří. To nepovažuji za dobře připravený rozpočet. Nevím, jestli to Ministerstvo financí, aspoň tu strukturu, kontroluje, aby bylo možné vůbec něco porovnat, ale tady není možné porovnat téměř nic s ničím. To je bomba! Nebo účastnické poplatky na konferencích. Co tak zásadního se stalo? Vy to asi víte jako koaliční poslanci, protože s vámi to asi Ministerstvo pro místní rozvoj projednává. Nedá se v tom v podstatě pořádně orientovat, aby člověk našel smysluplnost některých výdajů, které jsou tady plánovány. Stejně jako, a tím přejdu k poslední kapitole, která mě trápila na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to je kapitola Ministerstva vnitra. Já jsem si všiml jedné věci, kterou bych chtěl vysvětlit od pana ministra vnitra. Co to je? To tam raději nedávejte vůbec nic, protože to je stejné. To ty peníze raději ušetřete, protože to nemá žádný dopad. To nemůže nikoho ochránit! Kde jsou priority Ministerstva vnitra v této oblasti v situaci, kdy se lidé cítí ohroženější, mají občas strach? Nechápu proč. Chtěl bych na to odpověď.
Děkuji a prosím s přednostním právem pana ministra zemědělství, po něm se připraví paní poslankyně Kovářová.
Děkuji. Dobré dopoledne, paní předsedající, milé kolegyně, kolegové. Mně to vystoupení pana poslance Bendla nedalo. Děkuji za pozornost.
Já děkuji. Prosím, máte slovo.
Nemáte pravdu.
Pan poslanec Kučera stahuje. Poprosím tedy pana poslance Votavu. Připraví se pan poslanec Šincl.
Jsou tedy postaveni na úroveň bank. Stávají se finanční institucí. To znamená banky, pojišťovny, úvěrová družstva, penzijní fondy a tak dále a tak dále. Takže to není žádná výjimka. Já se ohrazuji proti tomu! Není to žádná výjimka.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Šincla, připraví se pan poslanec Volný. Všechno faktické poznámky.
Bohužel nemůžu za to, že to samé Ministerstvo financí, které zpracuje jeden předpis, a my ho odsouhlasíme, už neprováže s dalším předpisem.
Děkuji a poprosím s faktickou pana poslance Volného.
Vaším prostřednictvím na pana předsedu Votavu.
Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Kučeru.
Jenom tady krátce k paní poslankyni Lorencové, kterou mám rovněž rád, prostřednictvím... Já vás tam rád vezmu a řekněte jí, že ona podvádí, že ona je ta zlodějka, že ona neodvádí daně a že krade. Ona tam čepuje to pivo pro místních, já nevím, deset, patnáct, dvacet lidí, kteří tam chodí a pijí to pivo, je na hranici rentability. To jste tady řekla. A já si myslím, že minimálně 90 %, to znamená 900 těch hospod, by si zasloužilo vaši omluvu.
Děkuji za slovo. Nevím, proč bych to neměl podpořit, když už jenom z logiky věci to vyplývá.
Děkuji. Prosím máte slovo.
On totiž argumentoval tak, že v podstatě potvrdil, že mám pravdu. Tak to prostě je. To je ten systém, který se zavádí, který bohužel možná některé bude bolet. Ale bude bolet ty nepoctivé.
Děkuji. Já jenom, že tady mám poznámku, že se hlásíte s přednostním právem. Takže to rušíme.
Děkuji za slovo.
Pane kolego Hovorko prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme tady o tom půl roku mluvili.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. A nyní řádná přihláška pana poslance Jaroslava Zavadila, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Hezký dobrý den. Proto se přihlásím potom až v podrobné debatě k určitému pozměňovacímu návrhu. Mě by zajímalo vidět toho, kdo to psal. Když bych jaksi začal uvažovat nad tím, co je k tomu vede, já nevím, myslím úředníky. Já bych se domníval, že přijetí návrhu zákona v této podobě povede tutově k poklesu důvěry a zájmu veřejnosti ve vztahu k doplňkovému penzijnímu spoření jako důležité součásti důchodového systému.
Ještě faktická poznámka pana poslance Martina Plíška.
Děkuji za slovo. Přihlašuji se k němu. Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu 5287 se přihlašuji.
Děkuji za slovo.
Nyní pan poslanec Roman Kubíček v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Pan poslanec Martin Plíšek v podrobné rozpravě.
Přečtu omluvy, které jsem obdržel. Nyní s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura.
Hezké dopoledne, to je mé první vystoupení v rámci druhého čtení, pak mám ještě jedno, kde představím konkrétní návrhy klubu Občanské demokratické strany na úspory ve výši 30 miliard korun. Není důvod nevěřit stanovisku pana ministra financí. Ale aby to neměl tak jednoduché, aby to pouze nebyly takové ty řeči, já bych ušetřil, já bych udělal vyrovnaný rozpočet, ale ti zlí, ti ostatní mi to neumožňují, ale já dobrý hospodář bych to udělal. To není kritika vašeho názoru. A myslím, že to odpovídá realitě, že zejména sociální demokraté tlačí na neustálé zvyšování výdajů. Konkrétně. Ve kterých kapitolách. Já na konci rozpravy představím náš návrh na úsporu 30 miliard. V konkrétních položkách, v konkrétních částkách. Já vás tedy nevyzývám k tomu, abyste to předložil, abyste podrobil Poslaneckou sněmovnu hlasování, protože pokud bychom brali vážně, a měli bychom brát vážně, politická prohlášení jednotlivých politických stran k rozpočtu, tak ten návrh by měl šanci poměrně vysokou, abychom snížili výdaje o 60 miliard. To znamená, ty uspořené peníze se mohou použít na umoření státního dluhu. Takže úplně jednoduše, pokud chcete, abychom vám věřili, že vy osobně byste rád prosadil vyrovnaný rozpočet na příští rok, tak nám ukažte těch 60 miliard. A pokud najdete odvahu a podáte pozměňovací návrh, tak za náš klub říkám, že takový pozměňovací návrh podpoříme.
Budeme pokračovat v rozpravě v řádných přihláškách. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Dolejš a připraví se pan poslanec Ondráček.
Podrobné odůvodnění tohoto návrhu máte v příslušném dokumentu, nicméně se pokusím krátce tento návrh okomentovat. Jedná se o doporučení vládě České republiky sjednotit od roku 2018 státní investiční programy zaměřené na rozvoj infrastruktury a regionálního školství. V tuto chvíli máme ve státním rozpočtu dva tyto programy. Jeden je pod Ministerstvem školství, druhý je pod Všeobecnou pokladní správou, tedy pod Ministerstvem financí. Já se s tím ztotožňuji, protože to není systémové řešení, tato problematika věcně přísluší Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství má k dispozici týmy odborníků, na rozdíl od Ministerstva financí, a myslím si, že právě od roku 2018 by měly být vlastně tyto dva programy sloučeny a měly by být pod Ministerstvem školství. Takže věřím tomu, že pak v rámci těch ostatních debat se k tomu ještě vrátíme. Já jsem původně zvažoval, že bych připravil pozměňovací návrh už pro tento rozpočet, aby se to sloučilo již v příštím roce, nicméně Ministerstvo financí ten program již vyhlásilo, města a obce žádají o dotace z programu, který je pod Ministerstvem financí, a považuji za nekorektní, abychom do toho procesu nyní vystupovali. Bylo by to nekorektní především vůči těm žadatelům, vůči městům a obcím.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Další navržené výdaje se týkají Ministerstva průmyslu a obchodu. Tam je poměrně neuvěřitelná položka, nebo spíš uvěřitelná položka s neuvěřitelnou sumou. Tady jsou obrovské možnosti úspor. Rád bych se zeptal pana ministra Mládka na podrobnosti této položky. Co tím vlastně myslí? Koho tím chce podporovat typologicky? Vy jste ústy vašeho předsedy říkali o tom vyrovnaném rozpočtu, o těch 60 miliardách. Tady je pouhá polovina z toho, co vy byste rádi chtěli bez těch ostatních vládních stran. Jak jsem říkal na začátku, vybrali jsme oblasti, které považujeme za prioritní, ve kterých jsme ty úspory ani nehledali. Je to drobnost ve smyslu čísla celkových výdajů státního rozpočtu, to bezesporu ano. Tak věřte, že v každé takové kapitole bychom našli... A možná o tom ani ti ministři nevědí úplně do každé koruny na každém ministerstvu. Ale tady je šance, jak snížit ten deficit o 30 miliard. To je předpokládaný scénář. Uvidíme. Pokud pan ministr financí řekne, že těch 30 miliard jsme našli někde, kde je to ohromně důležité a není dobré zrovna z té položky brát, je to možné. Ale my jsme očekávali jeho 60 miliard. Tam bychom se buď potkali, nebo klidně bychom dali na doporučení ministra financí, kde on si myslí, že se uspořit dá. Nemáme patent na rozum. Přesto jsme se o to poctivě pokusili.
Také děkuji. Prosím, máte slovo. A ten je zatím posledním přihlášený do rozpravy.
Skutečně je to tak, že co se týká procenta HDP, tak je potřeba si uvědomit, že jsou národní peníze a veřejné peníze. Z tohoto hlediska se dá předpokládat, že i to procento HDP nikoliv z národního rozpočtu, ale v tom součtu půjde nahoru. A zřejmě těch peněz, které půjde použít z evropských peněz na nárůst v rámci vědy a výzkumu bude podstatně méně. Proto také posilujeme institucionální financování a připravujeme tím ten systém. Nicméně chceme ten systém připravit, aby nedošlo k nějaké depresi právě při výpadku potom z evropských fondů. Jinak s tím samozřejmě souhlasím.
A to je podmínkou, mít ten jiný druh příjmu. Je to částka, když podnikatel vydělá tuto částku, použije nerozšířenější výdajový paušál ve výši 60 %, a pokud odečte svou slevu na dani jakožto poplatník, vyjde z toho nulová daň. Domníváme se, že tedy by šlo pouze o zvýšení administrativní zátěže takovýchto podnikatelů. Proč? Tolik stručně k představení našich návrhů, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Klaškovi a nyní pan poslanec Kalousek v rozpravě v řádné přihlášce, připraví se pan kolega Sklenák.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, promiňte, dříve než přistoupím ke zdůvodnění svých dvou pozměňovacích návrhů, krátce zareaguji na pana kolegu Klašku. Jestli to má být férové, jestli to má být pro všechny stejné, tak to nemůže být jenom pro nějaké obory. Buď jedno, nebo druhé. Tolik moje poznámka k panu poslanci Klaškovi. V zásadě nic proti tomu, ale předkladatelé, kteří to tady obhajovali, říkali: bylo to jedno z úsporných opatření, což měli pravdu. Nepadl žádný slib s žádným konkrétním datem, ale připouštím, že sliby podobného typu byly vyslovovány, to znamená, je možné se k tomu vrátit. Ale je možné se k tomu vrátit pouze za předpokladu, že se budeme férově tak chovat ke všem, kterým jsme to slíbili, a nejenom vágně, verbálně, že jednou možná, ale kteří si to mohli přečíst v platném zákoně. A tak to prosím pěkně bylo a dovolte mi, abych vás stručně provedl tím, co měli ti lidé slíbeno v platném zákoně, co mohli chápat jako legitimní očekávání. A samozřejmě že všichni poplatníci tedy měli legitimní očekávání, že to platit nebude, zvláště pak když zvítězily strany dnešní vládní koalice, které tahle opatření dramaticky kritizovaly. Promiňte, nemám přesně ty formulace před sebou. Ale slova jak pana ministra Babiše, tak pana premiéra Sobotky se blížila slovům, že je to zločin.
Asi si nemusíme tady vzájemně říkat to, že jsme svědky zhoršující se bezpečnostní situace na jihu i na východě našeho zájmového prostoru. Návrh rozpočtu Ministerstva obrany na rok 2017 však neodpovídá ani tomuto závazku. Pan ministr financí Babiš několikrát navštívil naše vojáky. I on deklaroval vůli jeho resortu zvyšovat výdaje na obranu. Bohužel i v důvodové zprávě kapitolního sešitu Ministerstva obrany vláda sama přiznává, že neplní svůj závazek z koaliční smlouvy, že neplní ani 1,4 % HDP. Vždycky ta obrana byla něčím, co bylo na okraji našeho zájmu. Dnes můžeme říct všichni bohužel. Ale ekonomická situace, i bezpečnostní situace je jiná. Kdo jiný než my. Z uvedených důvodů a zejména s ohledem na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, ale také s ohledem na avizovaný větší důraz na vymáhání aliančních závazků od členských států... Určitě jste vnímali, nešlo si toho nevšimnout, prohlášení kandidátů na prezidenta spojených států. Prosím vás tedy všechny, abyste přehodnotili tuto položku. Na co by ta armáda měla finanční prostředky použít? Já navrhuji, aby se jedna miliarda z těchto prostředků využila na klíčové investice v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je to téma, které se skloňuje od rána do večera. Včera jsme to diskutovali v souvislosti se zákonem o Vojenském zpravodajství. Konkrétně jde o to, aby urychleně došlo k dokončení nejnutnějších modernizačních projektů. K nim jednoznačně patří doplnění stavu kolových obrněných vozidel za účelem jejich dostatku pro případy poruch či dočasného vyřazení z provozu. Víme, že nám létají na Sinaji v rámci mise MFO. Také víme, že to je jedna z mála misí, kde Česká republika za tuto misi dostává zpátky do rozpočtu finanční prostředky. Těch problémů v Armádě České republiky je skutečně hodně.
V některých rezortech nám to přijde oprávněné, pochopitelné a zdůvodnitelné a v některých ne. Ze dvou koaličních stran tady není ani jeden ministr.